Není tomu tak.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Děkuji za pozornost.
Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Já svolám kolegy do sálu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami. Ptám se, kdo je pro doprovodné usnesení. Děkuji. To byla všechna hlasování v tomto bodě, takže ho končím a posuneme se dál. Jako další je zde bod Prosím, ujměte se slova.
Kolegyně a kolegové, já jenom stručně, zemědělský výbor tato dotační pravidla pro zemědělství na rok 2020 projednal 28. listopadu a doporučuje Poslanecké sněmovně tyto programy schválit.
Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky. Pan poslanec Bendl se hlásí s faktickou poznámkou, takže prosím.
Já říkám, že to je správně, ty 3 miliony, které tady jsou. Pravděpodobně asi ano.
Já vám rozumím, pane poslanče.
Kdybyste dneska přesvědčili svého pana premiéra, aby tady nemluvil tři hodiny zbytečně, tak jsme to mohli projednat úplně v řádném čase. Všichni následující ministři, kteří na Ministerstvu zemědělství byli, tento nákazový fond udržovali a já bych chtěl jenom poprosit pana...
Já vám rozumím, pane poslanče.
Já bych chtěl poprosit pana ministra, zdali bychom nemohli udělat už nějakou analýzu efektivity vynaložených prostředků toho nákazového fondu. Pane ministře, prosím, poslouchejte mě. Pane ministře, vydržte to tu chvilku. Nejde o málo peněz, jde o tři čtvrtě miliardy, pane kolego.
Paradoxní je, že ve svém vyprávění předchozích vlád končí předtím, než on jako ministr financí nastoupil do vlády pana Sobotky.
Ano. Ještě mi dovolte, abych přečetl omluvy.
A když si řekneme vždycky jenom to číslo, tak si myslím, že nám to půjde rychleji.
Já děkuji za tento váš návrh.
Pokud není výhrada proti tomuto postupu, který byl navržen?
Když je námitka, budeme v tom pokračovat velmi stručně. Je námitka a já si myslím, že je férové vyhovět kolegům.
Dobře. Návrh byl přijat. Další návrh.
Teď už jsme u pozměňovacích návrhů v příloze B, což jsou poslanecké návrhy.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Další návrh. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl zamítnut.
Opět navýšení na sociální služby o 900 mil. - tentokrát je to bráno na vrub jiných položek.
Stanovisko? Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Děkuji vám. Další návrh. Další návrh. Děkuji vám.
Takže to je samozřejmě cíl. Ty programy jsou samozřejmě roztříštěné mezi finance, školství a MMR. A taky si zaslouží, aby pracovali v nemocnicích, které jsou zainvestované. A je potřeba připomenout, že teď to budou dva roky, co jsme nastoupili na ten resort. Odmítli jsme pokračovat jak naši předchůdci v tvorbě vyhlášky za zavřenými dveřmi. Úhradová vyhláška je nyní výsledkem kompromisu mezi poskytovateli zdravotní péče, zástupci zdravotních pojišťoven, v rámci dohodovacího řízení, které respektujeme a vážíme si ho. Apelujeme taky na zdravotní pojišťovny, aby prostředky systematicky směřovaly do zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče, a to se nám daří. Středem našeho zájmu je samozřejmě efektivita hospodaření našich nemocnic. Rozvíjíme společně nákupy nemocnic. V pilotním projektu začaly všechny naše velké nemocnice nakupovat společně vybrané léky a materiál a tři z nich i drahé přístroje. A budeme společné nákupy rozšiřovat. Kromě toho jsme dali jasná pravidla veřejným zakázkám a problematicky vnímaným zpětným bonusům. Také investujeme do rozvoje nemocnic. Tady je mám. IKEM, vážení, je jedno ze tří nejlepších transplantačních center v Evropě. Skvělé výsledky. Obrovské renomé. Fakultní nemocnice Plzeň. Schváleno. Už mají skvělý urgentní příjem. Skutečně špička. K tomu se ještě dostanu. Fakultní nemocnice Olomouc. Skvělá nemocnice. Úžasná. Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy. Výstavba nového sdruženého objektu. Cílem je soustředit energetické provozy. Vyšetřovací a výzkumné laboratoře. Fakultní transfuzní oddělení. I zde od vzniku tohoto programu došlo k výraznému nárůstu podpory. Samozřejmě, pak je podpora těch, kteří se věnují našim talentům, pomáhají jim hledat novou motivaci, chuť trénovat a bojovat za sebe a za svůj klub, těch, kteří budují v našich dětech smysl pro fair play a poctivý přístup k tréninku, a to jsou naši trenéři. A pak jsou tady investice do výstavby sportovních hal, plaveckých bazénů, zimáků a dalších sportovišť. Celková situace ve sportovní infrastruktuře není uspokojivá a my ji potřebujeme zásadně zlepšit. Rozvoj sportovní infrastruktury má totiž silné dopady nejen na rozvoj sportu jako takového, ale vedle toho má význam také pro rekreaci, sociální soudržnost, integraci a vzdělávání. Když hovoříme o tom, že se nám nedaří udržet lidi v málo obydlených a venkovských sídlech, sport a jeho dostupnost včetně sportovní infrastruktury bývá často jedním z řešení, jak lidem zlepšit a zkvalitnit život v odlehlých místech. Sportovní infrastruktura je v České republice katastrofálně zastaralá. Neuvěřitelné. Je nutné, aby se tento stav změnil a sportoviště a sportovní infrastruktura prošly modernizací a získaly parametry odpovídající současným požadavkům a normám. Možná se ptáte proč. Už v roce 2016 začaly v souvislosti s nárůstem celkové podpory sportu výrazně narůstat také objemy financí směřovaných na investice do sportovní infrastruktury. Samozřejmě vždycky se mi směje opozice ohledně rychlobruslařské haly. Na to jsme uvolnili jako vláda celkovou částku 155 mil. Toto je projekt železničního spojení Prahy - Letiště Ruzyně a Kladna. O tom se mluví strašně dlouho, všichni to slibovali, desítky let se o tom mluví. Zajistíme zkrácení cestovní doby vlakem z Prahy do Kladna na 30 minut, na letiště se také dostanou cestující z centra města za 30 minut. Je to rekonstrukce Negrelliho viaduktu.
Myslím, že jsou všichni přítomni, počet přihlášených se nám již ustálil. Děkuji. Prosím ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Co se týká rozpočtu, tak samozřejmě budeme poskytovat převážně nízkoúročené úvěry a dotace. Co se týká výhledu rozpočtového, tak samozřejmě ty jsou potom dány do kontextu toho, aby ten finální objem aktiv - podle zákona nesmí poklesnout pod 6 miliard korun.
Také děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Takže se táži, jestli se někdo hlásí do všeobecné rozpravy k tomuto bodu. Pokud tom tak není, tak tuto rozpravu končím. Není tomu tak, nezazněly žádné návrhy, které bychom v tuto chvíli měli hlasovat. Takže otevírám podrobnou rozpravu, do které také nemám přihlášky. Předpokládám, že není. Děkuji. Já vám děkuji a projednávání tohoto bodu končím. Posuneme se dál. Tento materiál uvede ministr dopravy Vladimír Kremlík.
Děkuji za slovo. Rozpočet je připraven jako bilancovaný se zapojením nároků. V současné době není Státní fond dopravní infrastruktury příjemcem žádného úvěru, ale plní roli finančního manažera úvěru na financování dopravní infrastruktury od Evropské investiční banky. V případě, že vznikne vyšší potřeba financování daných akcí v průběhu roku 2020, například díky urychlení přípravy některých akcí, než jaká je alokace uvedená v rozpočtu SFDI, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí těchto akcí.
Stanovisko? Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Mám požadavek na odhlášení. Odhlásil jsem vás. Další návrh.
Je to přesun v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 50 milionů.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko? Návrh byl zamítnut. Dobře, já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. V tom budeme rozhodovat o dalším návrhu. Prosím, paní zpravodajko. Nebylo zpochybněno hlasování, jenom došlo k přihlášení na jiném místě poslance. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Je to přesun v kategorii Ministerstva zemědělství ve výši 14 milionů korun.
Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Prosím sněmovnu o klid, aby zpravodajka mohla, pokud jste si to vyžádali, říkat jednotlivé položky. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti?
Dále budování strategických inkubátorů v oblasti mobility, umělé inteligence, cirkulární ekonomiky, ale případně také bezpečnosti, FinTech a tak dále. Mladé startupy a menší firmy tady mohou získat dostupnější kanceláře, technologickou podporu, laboratoře, zázemí, možnost spolupráce s českým průmyslem. Dále Internet do každé obce - realizace projektu na pokrytí bílých míst. Oni měli jasnou vizi, jak budovat stát. Baťa to i napsal: "Budujme stát pro 40 milionů." A my jsme se inspirovali a připravili Národní investiční plán České republiky, první v historii. A je velká škoda, že jsme nevyužili hlavně období do roku 2000, kdy ještě neexistovaly kraje a nebyli jsme součástí EU. A tehdá ještě naše legislativa nebyla tak komplikovaná a všechny strategické infrastrukturní stavby šlo stavět rychleji než dnes. Tady kolik zákonů čeká v řadě, tak to víte sami líp než já. My jsme to vymysleli vlastně na základě těch výjezdů do krajů. A to jsme splnili. Takže nevím, proč mi někdo říká, že jsme něco slibovali. My jsme to teď změnili. Samozřejmě v minulosti byla různá usnesení vlády. Ale když se to nedostane do rozpočtu, tak potom taková usnesení vlády se nedají vlastně plnit. Takže my musíme mít jasnou dlouhodobou vizi o tom, do čeho v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu budeme investovat. A stejně tak musíme vědět, jaké podmínky musí investiční projekt splnit. Já pevně doufám, že už konečně uděláme ten PPP projekt na dálnici na Strakonicku. Protože my zkrátka - ta masa potenciálu těch investic je obrovská. A ty naše zdroje jsou český rozpočet, evropské peníze, PPP, Národní investiční fond, možná financování z Evropské investiční banky a tak dále. Takže smyslem Národního investičního plánu je shromáždění veškerých investičních možností na jednom místě, kde se vytvoří zásobník a při vyjednávání o těch rozpočtech se to bude řešit. Hlavně Piráti už to kritizují, a nechápu proč. Nechápu, proč se z toho zase dělá nějaká aféra. Škoda, že jsme ho neměli už v roce 1990, tak možná by to dneska u nás vypadalo z hlediska infrastruktury úplně jinak. Teď digitalizace. Rozhýbali jsme zamrzlou elektronizaci státní správy a začíná to být vidět. Vše, co v této věci dnes děláme, směřuje k tomu, abychom zpřístupnili služby státu občanům, podnikatelům a firmám moderním způsobem, bez zbytečného papírování, rychle a efektivně.
My rozhodně přidáváme vysokým školám neustále víc a víc peněz.
Jsou to standardní stesky, že jsou mzdové předpisy na vysokých školách různé, že jsou fakulty, které ten základ mají nastavený nízko. K tomu konkrétnímu, co tady padlo. A to je znatelné navýšení prostředků. Ano, budeme se jí zabývat. Ale nečekejte, že stát bude určovat vysokým školám mzdový tarif, který má být udělen. To, že některé vysoké školy používají doktorandy jako levnou námezdní sílu, je také holý fakt.